Nebyli to tři ze čtyř, já jsem zaregistroval čtyři z posledních pěti. A kde se to bere. Budu se snažit být velmi stručný. Vím, že jsou různá stanoviska. Přečtu jen kousek zdůvodnění. Krajům se nově dává kompetence řídit strukturu oborů odborného vzdělávání ve své působnosti. Některé kraje již takto postupují, pouze není tato činnost formalizována. Chtěl bych vás proto poprosit o podporu těchto návrhů, abyste případně ještě zvážili svoje stanovisko.
Děkuji za slovo. Myslím si, že to je možné v případě tělesných postižení, ale vnímám jako velký problém pro školy, zejména pro malé školy, začleňování mentálně postižených dětí. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ale přesto mi dovolte, abych tady zdůraznil některé věci. Já si myslím pravý opak. Myslí si to samozřejmě i spousta podnikatelů, myslí si to spousta hejtmanů, myslí si to spousta starostů. Už jenom tím, že dávají různá stipendia, podporují obory tak, aby do oborů technických šli opravdu žáci v podstatně větším počtu, než je tomu v současné době. Proč o tom mluvím? V této části bych vás požádal o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písm. Druhá část mého pozměňovacího návrhu se týká přijímacích zkoušek.
Pro některé děti s lehkým mentálním postižením může být naopak lepší cesta v rámci té integrace. Když říkám, že základní školy praktické zaniknou, tak to říkám proto, že pokud jsme se rozhodli zrušit přílohu a pracujeme jenom na základě výjimek nebo speciálních ustanovení v rámcovém vzdělávacím programu, tak to k tomuto výsledku dříve či později dojde. Ty finanční podmínky zatím vytvořeny nejsou. Změny, které obsahuje tento návrh na úpravu školského zákona, jsou změny, které nemají podporu Občanské demokratické strany částečně z těch důvodů, že jsou to změny podle nás ideové, které jdou špatným směrem, částečně proto, že jsou to změny, které vracejí stav, který tu třeba v jedné chvíli byl a ukázal se jako naprosto špatný. Já vás, dámy a pánové, všechny žádám, prosím, abyste tyto moje argumenty zvažovali, když budete hlasovat o návrhu Ministerstva školství, když budete hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Změny, které nakonec té vzdělávací soustavě vůbec nepomohou. Změny, které našemu vzdělávacímu systému nepomohou, a změny, které nezlepší kvalitu školské soustavy, a změny, které neřeší žádný z podstatných problémů, které naše školství má. A že jich má hodně, tomu opravdu věřte.
Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou.
Prostě proto, že právě na těch pozměňovacích návrzích se projevují postoje, které logicky jednotlivé politické subjekty mají. Takže někteří chtějí dávat větší právo rodičům, někteří chtějí více centralizovat to, že my jsme proti povinnému předškolnímu vzdělávání. Je logické, že jiné politické strany jsou pro. Já bych si teď dovolila jen poprosit vás, abyste znovu zvážili možnost podpořit pozměňovací návrh, který jsem sice zformulovala já, je tam ovšem pod jménem pana poslance Laudáta. A já bych si dokonce troufala říct, že to není můj pozměňovací návrh, je to návrh mnoha z nás ze Sněmovny, kteří bereme velmi vážně historické výzvy, které v současné době jsou. Ale dámy a pánové, z dlouhodobého hlediska je stejně tak a možná prioritou, je stejně tak - možná je to i priorita. Proto jsem si dovolila sáhnout do obecných vzdělávacích cílů, kde my teď, dámy a pánové, máme, že naše školy informují o různých světových kulturách. Já se domnívám, že informovat o různých světových kulturách máme. Ale že máme mít jeden hodnotový systém a to je systém evropské kultury, který budeme předávat dalším generacím. My víme, že multikulturalismus jako krásná idea se nepodařil, že se vlastně stalo to, že dnes Evropa žádnou tvář, žádnou identifikovatelnou kulturu nemá. My víme, že základem je humanismus. Výchova a vzdělávání ve škole prostě nejde dělat tak, že je hodnotově neutrální: Vyber si.
Dámy a pánové, dovolte, abych se ohradil proti způsobu vystoupení pana ministra. Skutečně jdete do nejintimnějších věcí každé jedné osoby, a dokonce jí nechcete dát pokoj ani po smrti.
V tom případě požádám pana zpravodaje, aby se vrátil za mikrofon a navrhl nám postup hlasování. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit s jiným návrhem procedury. Je to relativně jednoduchá procedura, takže asi není potřeba o ní hlasovat, pokud není námitek. Není tomu tak. V tom případě nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Zeptám se na stanoviska. Tento návrh nebyl přijat. Ještě vás odhlásím. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Přihlášeno je 175, pro 167, proti nikdo. Další prosím. Další prosím.
Stanovisko doporučující.
Tento návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Další prosím. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.
Dříve než budeme pokračovat dle schváleného programu, dovolte mi načíst omluvy.
Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.
Děkuji vám.

Navrhuje zrušení obsolentního ustanovení. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Toto jsou pozměňující návrhy kolegy Karamazova. Navrhuje úpravu přechodných ustanovení a účinnosti. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Jde o pozměňující návrh kolegyně Semelové. Navrhuje zrušení individuálního vzdělání v mateřských školách. Garanční výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji vám.
Tento pozměňující návrh předkládá kolega Kudela. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

Garanční výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Garanční výbor nedoporučuje.

Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji vám.
Pana ministra? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Je tomu tak. Paní ministryně, já se omlouvám.
Drtivá většina škol, která byla do tohoto pilotního ověřování zapojena, osvědčila výhodnost centrálních jednotných přijímacích zkoušek. Společná část maturitní zkoušky je dlouho diskutovaná. Nyní krátce k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Děkuji paní zpravodajko. Není tomu tak. I tato procedura se mi zdá jednoduchá. V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Pro 159, proti nikdo. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 208, přihlášeno 171 přítomných. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Dále bychom hlasovali o návrhu pod bodem B, který se týká účinnosti.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Dále bychom hlasovali o návrhu pod bodem C, který se týká pozměňovacího návrhu pana kolegy Ondráčka. Jedná se o vyšetřování trestných činů ozbrojených sil vojenskou policií, kde pan poslanec požadoval vypuštění.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Jedná se o legislativně technickou úpravu.
Hlasování končím. Pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko ÚPV je doporučující.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 215. Přihlášeno 173 přítomných.
Zpochybňuji toto hlasování, a sice z důvodu, že jsem hlasovala pro, ale prosím na sjetině mi bylo řečeno, že tomu tak nebylo. Takže to zpochybňuji.
Rozhodneme o přijetí námitky v hlasování číslo 220, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování.
Mám to znova přečíst?
Ne, není potřeba. Stanoviska byla negativní. Kdo je proti? Děkuji vám.
Jedná se o pozměňovací návrhy z usnesení školského výboru. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 222, z přítomných 172 pro 168, proti nikdo.
Je to pozměňovací návrh kolegyně Maxové, která navrhuje zrušení spádových obvodů u mateřských škol.

Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Definice lesní mateřské školky. Garanční výbor tento návrh doporučuje.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Nyní budeme hlasovat okruhy z návrhů, které se týkají přijímacího řízení na střední školy.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahájil jsem hlasování číslo 226 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Jsou to pozměňovací návrhy přijaté školským výborem, upravují jednotné přijímací řízení na sportovní gymnázia. Tento návrh garanční výbor doporučuje.
Děkuji vám.
Příští vláda se tím však nemusí cítit nijak zavázána a může určit třeba jen jediný obor, nebo dokonce žádný. Pro druhou vlnu oborů není zákonem stanoven žádný termín a bude již na uvážení vlády, kdy a zda vůbec rozšíří tuto povinnost i pro ně. Ministerstvo navíc počítá s trvalou výjimkou pro některé obory. Znovu opakuji, naprosto nedostatečné, polovičaté řešení. Vážené kolegyně a kolegové, ve svém pozměňovacím návrhu vycházím ze stanovení jasného pravidla: Matematika je povinným maturitním předmětem. Jak dokládá samotná důvodová zpráva, většina žáků maturitních oborů je již dnes dostatečně připravována, aby mohli úspěšně maturovat z matematiky. Proto navrhuji jarní zkouškové období 2018, které poskytuje dva celé školní roky na přípravu. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by gymnazisté a studenti dalších tradičních maturitních oborů neměli zvládnout zkoušku ze tří předmětů, na které jsou již dnes plnohodnotně připravováni. Na rozdíl od vládního návrhu tak bude stanoven konkrétní časový plán, který účelně skloubí rychlé zavedení povinné maturity z matematiky s poskytnutím dostatečného času školám a samotným žákům na přípravu. Důvodová zpráva uvádí jako příklad skupinu oborů umění a užité umění kvůli jejich specifičnosti. Jakkoli s jejich odlišností mohu souhlasit, tak nejde přehlížet, že stejnou výjimku by mohl z obdobných důvodů své jedinečnosti požadovat v podstatě každý další netechnický obor. Dámy a pánové, žádám vás proto o podporu svého pozměňovacího návrhu, který jasně stanoví maturitu ze tří předmětů - českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Je to minimální základ, který české školství tolik potřebuje.
Já děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Chalupa. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Tyto výuky by se daly zařadit na odpoledne v době nepovinných předmětů, takže ta diskuse ještě bude.